Ale hlavně ODS by se k tomu měla zde postavit.
Jako další vystoupí paní poslankyně Karla Maříková a připraví se pan poslanec Lubomír Brož, prosím. Já vám také děkuji a zařazení tohoto bodu je dnes po pevně zařazených bodech. Pan poslanec Jan Volný... Nevidím ho, dám ho tedy na konec přihlášených. Požádám paní poslankyni Marii Pošarovou, připraví se pan poslanec Vladimír Zlínský.
Co už dobré není, je nulová reakce vlády na tento stav. Je totiž evidentní, že nastal čas na základě konkrétního jednání zmíněných dodavatelů energií pro významné snížení vládních cenových stropů na plyn a elektřinu, což by v současné těžké době významně pomohlo našim domácnostem a firmám. Druhým nutným krokem, který by měla vláda učinit, je přehodnocení nastavení výše finančních kompenzací dodavatelům energií, které jsou nyní tvořeny rozdílem mezi cenovým stropem a cenou, kterou si tito dodavatelé skutečně účtují. Daňové poplatníky to stojí desítky miliard korun. Přitom k tomu není relevantní důvod. Jasným signálem k tomu je právě chování těch dodavatelů, kteří energie zlevňují, a jistě to nedělají pouze z dobré vůle a sociálních ohledů, ale proto, že si to mohou ekonomicky dovolit. Jde o klíčovou záležitost hospodaření domácností, firem i státu a vláda je povinna situaci průběžně vyhodnocovat. Ostatně sama to v debatách o cenových stropech přislíbila. V současné situaci není nutné držet cenové stropy tak vysoko, jak jsou, a neúnosně tak zatěžovat občany a firmy. Navrhuji proto zařadit tento bod jako třetí bod dnešního jednání.
Vážený, pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, já si dovoluji navrhnout zařadit nový bod programu a měla by to být diskuse na téma Dramatický pokles počtu narozených dětí v České republice v roce 2022, příčiny, důsledky a vyvození závěru a opatření. Předem tedy podotýkám, že to vystoupení bude opět mírně kontroverzní. Doufám, že nedosáhnu úrovně pana řeporyjského starosty. Za prvních devět měsíců roku 2022 se u nás narodilo o 10 % méně dětí než v předchozích čtyřech letech. Ještě v prosinci 2021 jsou čísla normální, ale již v lednu 2022 je patrný téměř desetiprocentní pokles. Je navíc mimořádně znepokojivé, že ani po devíti měsících nevidíme žádné známky návratu k normálu ani u nás, ani v zahraničí. Věková kohorta nastávajících rodičů byla tedy naočkována právě v době května 2021 a dále. Data z ostatních zemí ukazují přesně stejnou časovou souvislost. Skokový pokles porodnosti nastává asi devět měsíců po začátku očkování věkové kohorty rodičů. Nelze nezmínit jiné možné příčiny tohoto fenoménu. Občané ve vyspělých zemích mohli reagovat masovým společným chováním na pandemii covidu, možné obavy následků vakcinace či působil jiný neznámý společenský nebo přírodní fenomén.
Dobře, děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Karel Rais a připraví se pan poslanec Ladislav Okleštěk. A já ještě přečtu omluvu: omlouvá se Josef Flek do 14 hodin z pracovních důvodů.
Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Tam bylo konkrétní číslo, na které jsme se mohli odkazovat, a víme, že ty dva roky v podstatě nebylo plněno, což bylo víceméně v médiích také konstatováno. Co se týká nárokových tarifních mzdových složek, je ta situace také ještě kritičtější. Děkuji za pozornost.
Vy jste navrhl nejdřív bod Platební politika na vysokých školách nebo univerzitách.
Já bych chtěl zařadit bod Změny rozpočtového určení daní. Již delší dobu si kladou zastupitelé právě těchto měst otázku, proč tomu tak je. Zanedbatelná není ani role těchto měst v oblasti cestovního ruchu, pracovních příležitostí, poskytování specializované a odborné zdravotní péče, prostě je toho skutečně hodně. Je jasné, že problematika nastavení rozpočtového určení daní je velmi složitá a pro zástupce měst a obcí je také velmi emocionální, protože je to netěší, když jsou takovým způsobem v uvozovkách v útlaku. To je pak velmi obtížné hledat tu optimální dohodu. Děkuji vám za pohlídání času a prosím o zařazení tohoto bodu jako prvního bodu dnešního jednání.
Co je pro mě důležité je také to, že posiluje právní postavení zaměstnanců i u nadnárodního zaměstnavatele. Tolik vše. Děkuji za pozornost.
Vzhledem k tomu, že nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak.
Za páté bude hlasování o návrhu zákona jako celku.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto navržený způsob procedury hlasování?
Stanovisko výboru je doporučující.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?
Stanovisko výboru je doporučující. Jedná se o legislativně technické opravy pozměňovacího návrhu pan poslance Kaňkovského. Stanovisko výboru je doporučující.
S tímto návrhem byl vysloven souhlas.
Ano, bylo hlasováno o všech návrzích.
Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh tohoto usnesení? Kdo je proti tomuto návrhu? Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Dobře. Já tedy otevírám rozpravu, do které eviduji dvě přednostní práva. První přednostní právo má paní místopředsedkyně Klára Dostálová a potom pan předseda Jakub Michálek.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes máme na stole opět zákon o zadávání veřejných zakázek. Nicméně došlo k tomu, že v rámci druhého čtení pak byly načteny dva pozměňovací návrhy, které jsou tedy opravdu velmi diskutabilní, a na tom se to celé zadrhlo.
A já jsem jako ministr financí, de facto jednou mě upozornili, že tady se ani neplatila DPH.
Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, většinu věcí řekl pan předseda. Já bych pouze shrnula to, že jsem se snažila již několikrát tento bod zařadit na pořad řádné schůze, nikdy se to nepodařilo. Pan předseda už to tady avizoval, kde jedním z důvodů, které řekl, že ho nepodpoří, že to je příliš dlouhé a velmi pravděpodobně by to po nějaké době mohlo být neadekvátní k aktuální ekonomické situaci a stavu státního rozpočtu. Zároveň avizovali, že připraví svůj legislativní návrh, a když se tedy tímto sněmovním tiskem, ke kterému dali nesouhlasné stanovisko, zabývali na konci roku 2021, tak bych chtěla připomenout, že je březen roku 2023, takže si myslím, že již dávno mohli něco z jejich strany předložit. Já jsem tady i uváděla příklad. To znamená, že jeho odměna v současné chvíli činí 236 000 korun bez náhrad. Při té schůzi jsme mnohokrát slyšeli slovo solidarita, to slovo jsme slyšeli včera i od nového pana prezidenta. A já to tady opakuji znovu poněkolikáté. Víte, že jsem vás k tomu vyzývala už i při té schůzi, že opravdu budu velmi zvědavá na to, jakým způsobem se vládní poslanci a vláda postaví k této mimořádné schůzi a jestli návrh tohoto programu schválí. Já vás všechny vyzývám a prosím, schvalme pořad této schůze, pojďme se o tom bavit a pojďme to neprodleně řešit. Je to vůči občanům této země velmi nefér.
Vážené dámy a pánové, máme tady před sebou opoziční schůzi, kterou chceme prosadit zamrazení platů politiků. To už začínám považovat za parlamentní tradici. Hnutí SPD hlasovalo jako jediné proti. Pro ilustraci uvedu pár komentářů, které jsem k našim návrhům v médiích objevil. Předseda STAN Petr Gazdík, tehdejší předseda a politik STAN, nás za to, aby se nevalorizovaly platy politiků, označil za orgie populismu. Systém automatického valorizování, stanovování platů politiků ze zákona většina poslanců ostatních stran vždy hájila. Připomínali, že jde o automat, aby politici do svých platů nezasahovali. Současné návrhy toto pravidlo podle nich porušují. Ocituji, co uvedl dříve šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek: "Prostě ten populismus je naprosto neodolatelný."
Pan ministr na to ale reagoval a já jsem ráda, že na to reagoval. Já tedy k tomuto, protože je to černé na bílém od Komise - kdo by měl zájem se s tím seznámit, přímo se stanoviskem Evropské komise, tak mu to samozřejmě nabízím. Je to tady docela důkladně popsáno. O co tady vlastně jde?
Ještě bych krátce ale okomentoval to, co tady zaznělo od paní poslankyně Dostálové. My jsme probírali soulad těch pozměňovacích návrhů s evropským právem. Je k tomu potřeba předeslat, že touto otázkou se Ústavní soud zabýval a že V této souvislosti někdy se objevující argument, že použití kolizního pravidla speciality nevede k jednoznačnému závěru, proto neobstojí. Čili už dneska ta právní úprava materiálně je jasná. Nicméně vzhledem k tomu, že jsme byli i tady pod tlakem od opozice, aby vůbec byl projednán tento návrh zákona, tak jsme se dohodli. Je to i vstřícný krok z naší strany, aby bylo možné načíst pozměňovací návrh, který upravuje tuto záležitost ve druhém čtení.
Rok se s rokem sešel a máme naprostou paralelu k zákonu o platech politiků, soudců a státních zástupců. A my říkáme, že vládní argumentace je naprosto lživá a pokrytecká a je zcela opačná podle toho, koho se to týká. Zmrazit důchody je podle vládních poslanců třeba, protože prý vláda musí šetřit, a peníze prý nejsou a důchodci prý musí být solidární s ostatními občany. Jestliže fungování státu závisí na práci politiků, pak je zcela jasné, že by na tom, jak stát funguje, jak se daří občanům, měl být závislý také jejich plat. Pokud plat politiků prostě roste jen proto, že je inflace, a to právě proto, že si Fialova vláda vede velmi zle, tak je to absurdní. Teď jsme oba v opozici a lze úspěšně doufat, že návrh na zmrazení bohužel opět neprojde. Pokud by na náš návrh Andrej Babiš přistoupil v čase, kdy měl ve Sněmovně většinu, tak by návrh prošel. Já jsem vás chtěl znova vyzvat, abyste schválili program této opoziční schůze, protože je potřeba zamrazit platy politiků a je potřeba také valorizovat důchody všem příjemcům důchodů, a nejen těm. I teď, i teď to navrhuje, zvýšení platů poslanců, kteří kumulují funkce. Ale vy to nechcete, vy tady ten můj návrh, návrh SPD, neustále blokujete. To znamená, tady přesně vidíme, jaký je přístup vládní pětikoalice.
Jste zatím posledním přihlášeným, pan předseda Fiala svoje přednostní právo stáhl. Nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 62. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?
Pane ministře?
Děkuji za slovo, pane předsedající. Zohledňuje řadu terminologických změn, které se udály v této oblasti na národní i nadnárodní úrovni. Návrh především reflektuje rekodifikaci soukromého práva, a především intenzivní novelizaci insolvenčního práva.
Jde o jeden z projevů úsilí o vytváření prostředí, ve kterém by zvlášť zranitelné skupiny osob mohly fungovat bez větších limitací a překážek ve společenské interakci. Jedním z dílčích nástrojů k tomuto cíli je i celkové zlevňování nákladů na život těchto osob, třebaže na první pohled zanedbatelných, avšak ve svém souhrnu představujících podstatnou zátěž. Konkrétně se to týká osob, jimž vznikl nárok na starobní nebo invalidní důchod nebo na průkaz osoby se zdravotním postižením, a dále nezaopatřené děti, které jsou součástí domácnosti, ve které žijí společně s jinou osvobozenou osobou, anebo pokud žijí osaměle. A já si myslím, že i vzhledem k tomu, že pan ministr Baxa tady avizoval, že se bude rozšiřovat okruh koncesionářských poplatků případně na držitele mobilů a počítačů, tak to považuji za velmi aktuální a prosím tedy o předřazení tohoto bodu jako první bod dnešního jednání.
Děkuji moc, paní předsedající. Je to jednoduché: 7. 6. je volba generálního ředitele České televize a je potřeba tam doplnit radní z 15 na 18, aby volba generálního ředitele proběhla hladce v režii této vládní koalice. A toto byl ten důvod neschválit zprávu o činnosti České televize, poněvadž tam prý bylo málo radních. Moc prosím o zařazení a moc prosím Poslaneckou sněmovnu, aby je schválila. Ano.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 53. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Jan celý jednací den - pracovní důvody, Navrátil Jiří celý jednací den - pracovní důvody, Novák Marek celý jednací den - zdravotní důvody, Olšáková Eliška celý jednací den - pracovní důvody, Richterová Než budeme pokračovat v přerušené 53. schůzi, ráda bych vám připomněla, že ve 12 hodin zahájíme 62. schůzi a ve 13 hodin bychom pak na základě usnesení organizačního výboru pokračovali v 54. schůzi. Nyní se táži, zda má někdo zájem o vystoupení na změnu schváleného pořadu 53. schůze? Nejprve pan předseda Michálek, potom paní předsedkyně Schillerová.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl navázat na včerejší den, kdy jsme měli inauguraci nového pana prezidenta. Dnes nás čeká mimo jiné novela zákona o veřejných zakázkách. Chtěl jsem vás tedy poprosit, pojďme prosím ten pracovní den pojmout opravdu pracovně a věnovat se návrhům zákonů.
Pro některé kolegyně v levé části spektra - prosím o klid.
Já jenom krátkou vsuvku, než začnu, k panu předsedovi Michálkovi. My budeme mluvit a neumlčíte nás, my budeme mluvit o všech podstatných věcech, které trápí občany této země, a vy nám neříkejte, jestli můžeme, nebo nemůžeme. Budu mít tři body. První je s názvem Vláda nedodržuje své vlastní programové prohlášení. Myslím tedy to, na základě kterého získala důvěru této Poslanecké sněmovny. Za druhé nezaměstnanost, kterou naše vláda udržela na minimální úrovni po dobu pandemie, nyní roste, zatím sice mírně, ale roste. Za šesté, a navíc tady máme zcela bezprecedentní rozpočtovou politiku současné pětikoalice, která může i dle slov Národní rozpočtové rady do budoucna významně negativně ovlivnit systémové nastavení veřejných financí. Mluvím tady konkrétně o snaze přesunout část deficitu ze státního rozpočtu do státních fondů. Jde především o návrh na možnost emitovat dluhopisy Státním fondem dopravní infrastruktury. Toto kreativní účtování není samoúčelné, samozřejmě. Tento krok vládní koalice souvisí s tím, že letošní dotace ze státního rozpočtu nekryje všechny schválené výdajové položky tohoto fondu. Standardně máte vždy výdaje státních fondů a ty se rovnají příjmům. Tečka. Baťovský schodek státního rozpočtu na rok 2023 ministra financí Zbyňka Stanjury. Teď budu citovat ze včerejšího stanoviska Národní rozpočtové rady. Ano, rozpočtování současné pětikoalice je tristní. Veřejné finance musejí být transparentní. A pokud tomu tak nebude, tak nám jednoduše sníží rating. Zahraniční instituce nebudou pracně vyhledávat, kam si ministr Stanjura ukryl schodek státního rozpočtu, jenom aby nemusel přiznat, že jeho předvolební sliby byly cár papíru. A samozřejmě, toto kreativní účetnictví není zadarmo. A navíc vytváří precedens pro ostatní subjekty k tomuto typu financování. Já se teď pokusím načíst bod. Jak všichni dobře víme, české nemocnice a lékárny se již několik měsíců potýkají s nedostatkem či úplnou absencí antibiotik, léků pro chronicky nemocné pacienty, ale i úplně běžných léků na horečku včetně dětských sirupů. Vláda nedodržuje své vlastní programové prohlášení - odůvodnila následovně: zmatek nad zmatek. Tak by se dalo popsat počínání této vládní pětikoalice. Je to po více než roce zcela originální způsob, jak donutit občany zapomenout na své původní předvolební, ale i povolební sliby. Doporučuji všem zákonodárcům, ale případně i novinářům, jestli si můžu dovolit takové doporučení mít, porovnat si nové a původní programové prohlášení vlády. My jsme to udělali, naše stínová vláda. Za mimořádně inovativní přístup od pětikoalice pokládám přístup u priorit, ve kterých změnili jenom datum, dokdy bude příslušná priorita aplikována. Tedy dnes vzhledem k tomu, že máme za těch pár měsíců již představu o způsobu, jakým pětikoalice řídí tuto zemi, očekávám aktualizace programového prohlášení vlády každý rok s přepisováním roku. Pan ministr Stanjura přiznal totiž, že, cituji: Opravdu nebyl čas na změny a řídit tuto zemi, protože měli hodně práce v období předsednictví. To, že by nám předsednictví cokoliv přineslo, například že by zákaz spalovacích motorů byl odložen, to se však také nedá říct. Očekávám tedy každý rok nějaké různé výmluvy, proč jednotlivé sliby nemohly být naplněny. Čemu bych ale na tomto místě chtěla věnovat více času, jsou změny programového prohlášení vlády v oblasti veřejných financí, kde si dovolím upozornit, že by neměly zůstat bez povšimnutí. Existuje shoda, že v tomto transmisním přijetí mechanismu bychom měli být co nejkratší dobu před samotným přijetím eura, což je zcela zásadní a mělo by to okamžitě vyprovokovat výraznou celospolečenskou diskusi. A já si myslím, že třeba ODS se vždycky vymezovala proti přijetí eura. Takže kde nastal ten posun? To, že se nám dále, další bod, jaksi v programovém prohlášení vlády ztratil bod o daňové brzdě, není také překvapivé. Vzpomínáte si? Ty billboardy, plakáty, hesla: Zavedeme daňovou brzdu. V tichosti nám z programového prohlášení vlády zmizela. Dlouhodobě jsem varovala, i v době předvolebních debat, i poté, že by to znamenalo fiskální zásah ve výši 35 miliard korun - 35 miliard korun v systému, ze kterého se platí důchody. To se to slibovalo, to se to psalo do programového prohlášení vlády, teď se to v tichosti vymazává. Je potřeba, a to jsem velmi zdvořilá. Tak zkuste si sami tipnout, která část z programového prohlášení vlády, které jsem citovala teď, byla před chviličkou - nebo tento týden - vymazána. Zjevně dle jejich názoru papír snese všechno. Tedy vy jste ohnuli při projednávání nejenom zákony České republiky, jednací řád, ústavu, ale také svůj slib voličům, který jste formulovali při vytváření pětikoalice.
Můžeme se zeptat, kde byl předtím vládní zmocněnec pro boj s dezinformacemi, jestli náhodou neměl něco spojeného s těmi neziskovkami? Samozřejmě že měl. Je to víceméně vládní leták. Nicméně každý má právo na to, vydávat si, co chce, nic proti tomu. Každý nechť si vydává, co chce. Naštěstí to bylo zavčasu jinými novináři odhaleno, dotyčný vzal rychle zpátečku. To si z nás fakt děláte legraci už? Rozumím tomu, že někdo musí psát vaše články. Ale dělejte si to tak, že si to sami zaplatíte, tak jako my si vydáváme noviny ANO. Ale to, že vám jakési pseudovydavatelství, které znovu říkám, nebere vážně vůbec nikdo z odborné branže a je pro smích, za peníze Úřadu vlády vydává vaše sdělení, to je něco, co je neakceptovatelné. Prozraďte nám, kolik jste dali tomu, kolik jste dali tomu, podle jakého klíče se to vybíralo, a vysvětlete nám prosím tyto minimálně tři body, které jsem zde otevřel.
Za to děkuji svým kolegům profesorce Adámkové, profesoru Špičákovi, doktoru a poslanci Kamalu Farhanovi a dalším. Účast vrcholných představitelů českého zdravotnictví jasně potvrdila, že nedostatek léků chápou jako velký problém, neboť to chápe jako velký problém úplně každý. Přišli zástupci České lékařské komory, České lékárnické komory, České stomatologické komory, České asociace farmaceutických firem, Svazu zdravotních pojišťoven, ředitelé nemocnic, poslanci výboru pro zdravotnictví, ale také zástupci pacientů. O to více alarmující je, že tím, kdo nepřišel, a dokonce za sebe nevyslal ani žádného zástupce, byl sám ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, tedy ten, který nese za tuto situaci hlavní zodpovědnost. Odborníci byli v šoku a během setkání se netajili tím, že takovou ignoranci ze strany ministra ještě nezažili - nejen vůči opozici, ale i vůči těm, kteří pracují v první linii a kteří očekávají od svého ministra podporu nebo alespoň nějaký náznak strategie. Cituji: "Včera jsem jednal s eurokomisařkou pro zdraví Stellou Kyriakides.